Dopady ve sportu jsou katastrofální, a to ještě není vrchol krize, neboť většině teprve budou končit zastropované tarify. Potom se uvidí, jak to celé dopadne. Aktualizujete investiční programy, ale které? A zase píšete: Víceleté financování sportu s vaším oblíbeným "transparentně". A tak bych mohl pokračovat. Není ani zcela vyloučeno, že by v důsledku pádivé inflace sportovní kluby byly nuceny výrazně omezovat svou činnost. Současně dochází k úpravě odpovídajících částí návrhu zákona včetně příloh. Bez pomoci státu hrozí, že český sport nebude schopen náklady na energie pokrýt. Sport je investicí do budoucnosti a nesmí být zbytnou záležitostí.
Reaguji tím na Národní rozpočtovou radu, která kritizuje, že se jedná o optické snížení deficitu. Abychom si řekli přesně čísla, deficit 295 miliard korun by měl být podle našeho názoru správně ve výši 325 miliard korun a mělo by to být financováno řádně, tak jako ostatní výdaje spojené se Státním fondem dopravní infrastruktury. Tento převod ve finále bude znamenat pouze to, že do budoucna zadlužíme právě Státní fond dopravní infrastruktury. Cituji Národní rozpočtovou radu: "Nelze upřednostňovat dosažení formálně přijímaných deficitů za cenu vědomě nereálnosti jeho obsahu."
Děkuji moc za slovo, dobrý den. Já si neumím představit, že by tady někdo zvedl ruku za to, že nepodporujeme digitalizaci. I z tohoto důvodu, protože tam jde o miliardy korun, a myslím si, že by bylo opravdu velmi nežádoucí, abychom tady schválili nějakou organizaci, která potažmo je teď vyloučena z možnosti čerpání evropských fondů, abychom se fakt dohodli na tom, že se to třeba vrátí, zkrátí se opravdu všechny lhůty na úplné maximum, ale zkusíme některé ty věci ještě dopracovat, aby to skutečně fungovalo tomu, co to má.
Tak jen prosím, nepouštějme tady nějaké balonky, to není žádná organizace Ivana Bartoše. Potřeba Digitální informační agentury je zřejmá. Spousta ministerstev včetně Ministerstva pro místní rozvoj má nějaké zaměstnance ve státní službě, některé pod zákoníkem práce. Nedochází k žádnému otvírání obálek, to není zakázka.
Toto má návaznost na návrh úprav v příloze číslo 3 stavebního zákona, Vyhrazené stavby. Budu rád, když tento pozměňovací návrh podpoříte.
Jak všichni víme, předkládaná novela energetického stavebního zákona reaguje na akutní problémy na trhu s energiemi a navazuje na předchozí novely energetického zákona z tohoto roku. Je úkolem samospráv v rámci nástrojů územního plánování stanovit základní koncepci rozvoje území obce. Mezi stěžejní úkoly patří vymezovat plochy k bytové výstavbě. Pokud tyto plochy vymezeny v rámci obce jsou, je účelné, aby byly skutečně využívány pouze k výstavbě bytových domů, nikoli aby v těchto plochách mohly vznikat stavby obnovitelných zdrojů energie.
Nikoho nevidím, tím tedy končím obecnou rozpravu. Pan zpravodaj? V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu.
Děkuji vám za pozornost.
Podrobnější odůvodnění je v přiloženém dokumentu.
Děkuji.
Poprosil bych opět pana poslance. Teď bych poprosil pana poslance Václava Krále.
Vzpomínám si, jak jste se tady rozčilovali v době covidové, že bychom to měli mít na korunu. Nemělo by to tak být, nikdy jsem nic takového neudělala. Ale to jsem velkoryse přešla, protože to nejsou desítky miliard. Ale ono to také dopadnout nemusí. Takže já věřím, že dostanu otázky.
Děkuji. Nyní se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Růžička. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, vážená paní předsedající. Já jsem nerozuměl váženému panu kolegovi. O jaké analýze mluví?
Následuje pan místopředseda Havlíček.
Nejdříve chci poděkovat panu místopředsedovi Havlíčkovi a paní místopředsedkyni Kovářové, že mi umožnili bezprostředně reagovat na kritiku pro kritiku, jinak se vystoupení paní poslankyně Schillerové nedá nazvat. Osm hodin jsem tady poslouchal dotazy a zpochybňování čísla 100 miliard korun. Takže kritika před několika týdny v prvním čtení byla, že nevybereme 100 miliard. Šmik, dneska je 16. listopadu a kritika už není, že nevybereme 100 miliard, ale že vybereme možná více.
Důvod je zřejmý. Tento rozpočet je extrémně špatný. Nejde jen o rekordní dluh v čase, kdy stát má rekordní příjmy. Jde o to, že vláda nehledá úspory tam, kde jsou reálné. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům. Fialova vláda, která před volbami slibovala rozpočtovou odpovědnost a snižování státního dluhu, si prosadila další rozpočtový deficit 295 miliard korun, který ovšem bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože drtivá většina expertů se shoduje na tom, že výběr nové daně z mimořádných zisků, takzvané windfall tax, zdaleka nenaplní vládní očekávání. Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje, ovšem nikoliv na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. Největší problém Fialovou vládou navrženého státního rozpočtu je výdajová stránka, která je špatná jak strukturálně, tak v některých mimořádných výdajích, ať už jsou to zbraně, nebo zřejmě až 2 miliardy měsíčně na podporu migrace. Rozpočet je tak špatný, že se o něm vedou rozporné debaty i v rámci vládní koalice, i v rámci jednotlivých vládních stran. To je extrémní selhání jak ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, tak celé vlády i celé vládní pětikoalice. Slyšel jsem dost nejapné námitky, že by pak levně nakoupili distributoři a dál draho přeprodávali. Není nic jednoduššího než spolu s výrobci zastropovat i ceny distributorů, a to vše jednoduchou vyhláškou Ministerstva financí podle zákona o cenách. Samozřejmě stačí se začíst do zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu a máme stovky stran čtení o tom, kde by se mohlo a mělo šetřit, přesněji, kde se stále nehorázně plýtvá veřejnými penězi. Posílat miliardy na Ukrajinu, kterou po desetiletí ožebračují a zneužívají ukrajinští miliardáři, oligarchové s pomocí zkorumpovaných politiků, je samozřejmě také nesmysl. Jenom připomenu oficiální zprávu Evropského účetního dvora, který je poradním orgánem Evropské unie, který opakovaně uvádí Ukrajinu jako jednu z nejzkorumpovanějších zemí vůbec. Je to bezedná studna. Na politické ziskovky prostě bude tato vláda mít peníze vždycky, ale na účinnou pomoc lidem, které ožebračila vlastní nečinností, na to peníze tato vláda mít prostě nechce, tak jako prostě nechce mít levné energie, tak jako tato vláda odmítá něco účinného podniknout proti inflaci. Málo se prý podle něj mluví o tom, že kvůli vysoké inflaci úspory obyvatel ztrácejí na hodnotě, a proto je potřeba, aby růst cen zpomalil. Nevím, ze které planety pan ministr Stanjura vypouští signály. Inflace a zdražování drtí a ožebračuje Čechy a Moraváky fakticky už rok a jsou toho plná média. Máme tu plné Václaváky naštvaných lidí a my z opoziční SPD na to tady upozorňujeme od počátku. Pan ministr měl možná pocit, že se méně mluví o znehodnocení úspor občanů. Může to být tím, že velká část českých občanů žádné úspory nemá a bojuje o holé přežití. Pana ministra a celou Fialu vládu bych ovšem rád upozornil, že tady nejste od toho, abyste moderovali témata, o kterých se má mluvit či nesmí mluvit, byť byste to dělali nejraději. Vážené ministryně a ministři, jste tu od práce, ne od slov. Máte sloužit těm, co vás platí. Tunelujete české zdravotnictví a zaslechl jsem výroky typu, že by si lidé měli zvyknout, že zdravotnictví není zadarmo a že by si měli připlácet. A znovu říkám, je to doslova nehorázné, že jste letos vzali zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun. Je to nehorázné! Je to opravdu nehorázné, co vaše vláda předvádí vůči slušným i pracujícím českým občanům! A všechny, jak tu sedíme, si dovolím upozornit, že občané si platí - platí si nás, jak tu jsme, platí si tuhle Fialovu vládu, platí také zdravotní pojistné, ať už přímo, či skrze odvody firem nebo skrze extrémní zdanění zboží na pultech obchodů, skrze vše, co stát, tedy Fialova vláda, často extrémně vysoko daní. Všechny peníze na účtech zdravotních pojišťoven jsou peníze z kapes občanů a firem, nic nám nepřišlo z Marsu, ale ani z Bruselu. Nikdo nemá nic zadarmo. Naši prarodiče, rodiče i my po celý život platíme, abychom my a naše děti měli zajištěnu lékařskou péči takzvaně bezplatnou, přesněji řečeno, hrazenou z veřejného pojištění. Varuji také před budoucími problémy s ukrajinskými migranty. Od pracovníků pojišťoven víme, že se tu najednou začínají uměle zaměstnávat občané z Ukrajiny, kteří by jinak museli platit komerční zdravotní pojištění. V praxi to znamená, že jsou přeregistrovaní do veřejného pojištění. Není důvod jásat. Jde často o seniory a lidi zdravotně rizikové, kteří díky falešným zaměstnavatelům našli cestu k nároku na zdravotní péči zdarma. To vše se začne projevovat až v příštím roce a dalších letech, ale trend je zcela zřejmý.
Prosím, pan poslanec Metnar má zájem o vystoupení.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, rád bych vás v souvislosti se včerejšími velmi tragickými, ale také velice závažnými událostmi v Polsku požádal o zařazení bodu Informace vlády o událostech v Polsku a související strategická komunikace vládních činitelů. Z informací, které máme z médií, ale vlastně i podle všech oficiálních informací, které jsem zjišťoval, to vypadá, že vyšetřování zatím stále probíhá, a toho jsem si vědom. Prosím pěkně, já žádné závěry nedělám. Důsledek totiž je vždy stejný, a to jsou dva mrtví obyvatelé Polska, ale zároveň bych očekával od naší vlády plně profesionální a zodpovědný přístup. Jakkoliv vypuštěná dezinformace může naopak nahrávat ruské propagandě a může poškodit renomé a důvěryhodnost České republiky v očích zahraničních partnerů. Vaše vláda hovořila přece o strategické komunikaci, a pokud opravdu nemáte více informací, které by vaše včerejší výroky podložily, tak to považuji za mimořádně nezodpovědné, a hlavně nebezpečné. Na závěr mi také dovolte odsoudit včerejší bombardování ukrajinského území.
Jenom se ujistím, že mám ten přesný název: Informace vlády o událostech v Polsku a související komunikace vlády, je to tak? Dobře, děkuji. Nyní se přihlásil pan ministr Stanjura a následuje paní ministryně Černochová.
Druhá věta, která je opravdu důležitá. Stojíme pevně za naším spojencem v Evropské unii a NATO." Já myslím, že nebude problém, když najdeme jiný termín než dnešek, protože před jednáním vlády těžko můžete chtít stanovisko vlády. A navíc, jak jste říkal správně, vyšetřování ještě pokračuje. Takže já bych chtěl poprosit pana předsedu výboru pro obranu, aby taky ještě počkal, protože podle mě ani vláda dneska neudělá nějaké závěrečné stanovisko, jelikož vyšetřování pokračuje, minimálně na půdě výboru pro obranu je to dobrý bod, a myslím si, a nevidím žádný problém za vládu, abychom to poté, co ty závěry budou učiněny, nebo poté, co to projedná vláda - a bude to dneska režimový bod a vám nemusím vysvětlovat, jak režimový bod probíhá, kdo všechno přijde - tak pak si myslím, že aspoň ty informace, které se mohou říct na plénu Poslanecké sněmovny, můžeme probrat i na plénu Poslanecké sněmovny. To samozřejmě nevylučuje projednání na výboru pro obranu, ale já mluvím o plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pochopení a věřím, že chápete tento můj přístup k vašemu návrhu.
Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady přečtu svůj tweet, který jsem posílala včera i panu kolegovi Metnarovi, dokonce jsem s ním hovořila i telefonicky, takže jsem docela překvapena z toho, co tady teď pan předseda výboru říká. Můj tweet: "Plně stojíme na straně našeho polského spojence i Ukrajiny, dnes opět bombardované teroristou Putinem. Nyní vyhodnocujeme prokázaný dopad ruských raket na polské území, ať by šlo o omyl, nebo provokaci, je to další eskalace konfliktu ze strany Ruska a nesmí zůstat bez odezvy." Pane kolego, prostřednictvím paní předsedkyně Pekarové, můj názor, osobní názor je ten, že za smrt dvou Poláků je odpovědné Rusko. A víte proč?
Kdo je pro toto přerušení?
Skutečně budou všichni v přímém přenose vidět, kdo bude šéfem té agentury a jestli bude mít nějakou spojitost s Pirátskou stranou. Tady vznikne nová agentura, noví zaměstnanci, nové nároky na státní rozpočet. To jsou dva základní body, dva základní dvojí metry, které vy máte. Jste přísnější k ostatním a sami k sobě jste benevolentní.
Děkuji za dodržení času. Také děkuji za dodržení času.
Takže 13. října řekl pan ministr pro místní rozvoj, že vypíše transparentní výběrové řízení. Takový je fakt. To je moje otázka. Druhá otázka: je transparentní výběrové řízení vyhlášené 11. listopadu a termín odevzdání je 22. listopadu? Je to transparentní, je to dostatečná doba? Je transparentní to, že pohovory už budou probíhat od 20. listopadu? Je transparentní to, že na obálce nebude "neotvírat", to znamená, že kdo to odevzdá, tak se hned tato obálka otevře? Je to transparentní? No, transparentní to v žádném případě není a je to v rozporu se vším. A vůbec mě udivuje, že takový postup předkládá ministr pro místní rozvoj a ministr pro digitalizaci.
Prosím, kolegové, jestli se nepohybujete v oblasti informatiky, zeptejte se někoho, kdo se pohybuje v oblasti informatiky - je spousta skvělých informatiků, kteří nemají titul z oficiálního studia. Takže ředitel Facebooku by se tam nemohl přihlásit? A to snad nemyslíte vážně, že kvůli tomu, že odboráři napíšou dotaz, že s tím nesouhlasí, že všechno asi je sluníčkové, že digitalizace v této zemi funguje, takže se to přeruší. Já si myslím, že digitalizaci, pokud něco, tak bychom měli zrychlit.
Nicméně musím konstatovat, že nyní vyvstalo šest dalších faktických poznámek. Prosím, paní poslankyně, jste první přihlášená s vaší faktickou.
Současně je snížena kapitola Odvody do Evropské unie, jelikož primární ambicí státu by mělo být nejdříve zajistit fungování státu a jeho služeb jako takových a až následně přispívat do rozpočtu nadnárodních organizací.
Nyní by měl vystoupit kolega Kolovratník. Už je přítomen, tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Navrhuji toto zvýšení recipročně proti snížení částky v kapitole 398, Vládní rozpočtová rezerva. Vy jako koalice, jako vláda jste i ve svém vládním programovém prohlášení prohlásili, že je budete revidovat, že se na ně podíváte, ale ten krok jste bohužel udělali opačným směrem, než je představa nebo než je vidění této věci naše, opoziční. Z jakého to je důvodu? Proto vás chceme zkusit přesvědčit o tom, že tady to snížení slev, byť to může vypadat jako nějaký kompromis, že zkrátka rozumné není. K němu se tímto hlásím. Národní rozpočtová rada považuje tento přístup k optické redukci deficitu za nevhodný, znovu opakuji, nevhodný. Na té tiskovce padl přímý dotaz, jestli to bude s úrokem zhruba 5 %, a novinář byl odkázán na tajnost takové informace. Navýší tu dotaci ze státního rozpočtu?
Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
Budeme tedy vybírat nebo rozhodovat o návrhu, který Sněmovna postoupí prezidentu Miloši Zemanovi. Prezident si vybírá ze dvou návrhů. Ty návrhy, respektive jeden návrh, volební komise projednala, a shledala, že je v pořádku. Volební komise v tomto případě navrhuje volbu tajnou, dvoukolovou. A nyní, paní předsedající, prosím o otevření rozpravy a poté poslední hlasování, kde rozhodneme o provedení tajnou volbou.
Ještě než otevřu rozpravu, načtu omluvy. Nyní tedy otevírám rozpravu. Není tomu tak, rozpravu končím. A táži se, zda máte zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro?
Do 14.20 je možné hlasovat. V 15 hodin, na začátku odpolední části, bych vyhlásil výsledky. Pokud bychom nestihli sečíst všechno, tak alespoň ty, které budou v tu chvíli známé, protože na ně budou čekat média. Takže volební místnosti otevřené do 14.20, vyhlášení výsledků v 15 hodin.
Navíc ve srovnání s evropskými zeměmi je míra zkušeností s užitím nelegálních drog v České republice právě v populaci našich dětí velmi vysoká. Česká republika dále vykazuje nadprůměrnou míru injekčního užívání drog s charakteristicky vysokým výskytem problémového užívání pervitinu. Mluvím o primární prevenci, ne o následné prevenci, ale zásadně o primární prevenci, která je v České republice nedostatečná. Myslím si, že v rámci práce metodiků prevence si to zaslouží i ve vztahu, jak jsou odměňováni dnes. Jde skutečně o naše děti a já vám věřím, že tento návrh podpoříte. Tyto prostředky navrhuji převést ze souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Obsluha státního dluhu o částku 95 milionů korun. Opět tato částka míří na školní mládež a prevenci rizikového chování, protože právě prevence rizikového chování ve školách je účinným nástrojem, kterým lze pozitivně působit na hodnoty a postoje dětí a mladistvých, včetně těch, kteří nemají dostatečné rodinné a sociální zázemí či podporu. Při realizaci účinných primárně preventivních programů je vhodné oslovovat cílovou skupinu v jejich přirozeném prostředí či v jejich komunitě, a to škole. Programy by byly zaměřeny především na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování. Žijeme skutečně v turbulentní době, která svádí k rychlým a snadným řešením a ohrožení mládeže drogami jakéhokoliv druhu dnes vidíme na každém kroku. Co se týká posledního návrhu, ten se týká rezortu průmyslu a obchodu. Tento návrh činím také s ohledem na efektivitu činnosti výstupu Českého telekomunikačního úřadu. I z tohoto důvodu je vhodné přemístit finanční prostředky takovým způsobem, aby bylo dosaženo spravedlivého platového ohodnocení zde pracujících zaměstnanců. Tohoto cíle bude dosaženo právě díky snížení celkového objemu prostředků na platy zaměstnanců na dalších služebních místech dle zákona o státní službě, kdy tato tabulková místa často nejsou ani obsazena.
Také děkuji. Budeme pokračovat, jsme v obecné rozpravě.
Čeho se tento pozměňovací návrh týká? Je potřeba říci, že školní inspektoři jsou státními zaměstnanci, ale je tu ještě jedna věc, která je na ně kladena.
Dobré dopoledne, dámy a pánové, my jsme dnes na schůzi školského výboru odsouhlasili to, že tedy musí mít předseda této agentury minimálně magisterské vzdělání, nejen vysokoškolské, ale magisterské vzdělání. Prosím vás, až pan Profant bude umět to, co umí Zuckerberg, Steve Jobs, já ho rád podpořím.
Děkuji. Máme zde ještě jednu faktickou poznámku, přihlášen je ovšem ještě pan poslanec Rais. Prosím, pane poslanče. Zdravím vás, kolegové, kolegyně.
Přeji dobrý den. Proto taky jsou ty různé nadstavbové kurzy, které samozřejmě předpokládají vysokou školu aspoň v tom základě, to znamená na té informatice.
Ticho. Slyšíte to taky? Takže já, pane vicepremiére, si myslím, že ještě je čas na to, abyste to promysleli, abyste to opravdu udělali transparentně, antikorupčně, veřejně. Když tak se zeptejte těch vašich neziskových organizací s politickým programem, jak se to správně dělá, aby to bylo transparentní.
Nyní mi dovolte krátké odůvodnění. V rozpočtu na rok 2022 bylo na dotační program Podpora školního stravování žáků základních škol vyčleněno 60 milionů korun. Na konci roku 2021 se průměrná cena jednoho školního oběda pohybovala kolem 28 korun. V průběhu roku 2022 obědvalo v rámci tohoto dotačního programu přes 18 000 dětí.